Návrh zákona o zahrádkářské činnosti jednorázově ani dlouhodobě nezatíží státní rozpočet ani ostatní veřejné rozpočty. Nemá negativní vliv na životní prostředí ani negativní sociální dopady. Vážené poslankyně, vážení poslanci, žádám vás proto o propuštění návrhu zákona o zahrádkářské činnosti do druhého čtení.
Děkuji za slovo. Dále pak stanoví podmínky pro zahrádkářskou činnost, pro zřizování zahrádkářských osad a pro užívání pozemků v zahrádkových osadách. Toto téma ještě budeme muset projednat ve výborech, protože ta problematika, ač se zdá, že zákon o podpoře zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek - se zdá jednoduchá, tak tam budeme často narážet na stavební zákon. V návrhu je zakotvena možnost, aby právnická osoba vykonávající zahrádkářskou činnost nabyla status veřejné prospěšnosti, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. Proto bych navrhoval a doporučoval návrh zákona propustit do druhého čtení.
Hezký podvečer, dámy a pánové. Já bych možná nejdříve obecně řekl pár věcí. Víte, já jsem před deseti lety při svém působení v horní komoře Parlamentu České republiky se setkával s názory, že náš právní řád se zbytečně zapleveluje speciálními zákony, že zákonů máme moc, že tady je neustálá snaha každou lidskou činnost podrobit speciálnímu zákonu a že takto by to do budoucna dál nešlo. Já si myslím, že tady ty podmínky máme nějaké, nakonec zahrádkáři fungují v těch městech a obcích, znám to z vlastní zkušenosti, nikdy jsem nenarazil na nějaký zvláštní problém. Možná jediný byly ty pozemky. Takže tady už vidím, že zakládáme další nerovnosti. Mimochodem, milion našich občanů se zabývá zahrádkářskou činností, ale registrovaných je jenom 150 tisíc. No tak jako tohle už mi trošku nehraje. Já musím tedy říci, že paradoxně když ten zákon nepřijmeme, tak se nestane vůbec nic, a když ho přijmeme, tak se nestane také vůbec nic, tak je otázka, proč takovýto návrh zákona přijímáme. Možná bych se zastavil u stanoviska vlády. Je tam neutrální stanovisko. Já si myslím, že máme dostatek obecných zákonů na to, aby zahrádkáři mohli fungovat. Chápu snahu zahrádkářů. Já si myslím, že skutečně toto bychom neměli dělat a i v případě to, že nemám nic proti zahrádkářské činnosti, naopak si myslím, že je to dobře, ale také se změnily ty činnosti těch zahrádkářů trošku, doba se posunula někam jinam. Ať jim stát ty pozemky prodá nebo ať jim udělá takové nájemní smlouvy, aby neměli pocit ohrožení.
Děkuji za slovo. Doufejme, že ten trend už bude jiný.
To byla poslední přihláška do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pan navrhovatel si nepřeje, pan zpravodaj také ne. Nemají zájem. Kdo je proti tomuto návrhu? Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.
Budeme hlasovat asi v tomto pořadí: Návrh pod bodem E jako celek s jedním společným hlasováním. Za další. A za páté návrh zákona jako celek budeme hlasovat na závěr.
Ano, děkuji. Zeptám se, zda si někdo přeje vystoupit k proceduře. Není tomu tak.
Je to návrh pana poslance Koníčka a obsahuje vlastně povinnou kodeterminaci čili garantovaný vliv zaměstnanců pro společnost s více než 250 zaměstnanci. Hlasujeme o návrhu jedním hlasováním.
Ano, prosím pana navrhovatele o stanovisko. Další prosím.
V tom případě návrhy B a A jsou již nehlasovatelné. Jedná se o rozšíření možnosti využití zisku družstva dle rozhodnutí dvou třetin členů družstva.
Ano. Návrh nebyl přijat. Další prosím.
A nyní bychom hlasovali o návrhu jako celku.
Prosím, aby mi - omlouvám se, ještě pan poslanec Dolejš.
K uplynulému hlasování, respektive k uplynulým hlasováním čistě pro stenozáznam. Zvědové mi donesli, že ve sjetině při hlasování o zamítnutí tohoto návrhu jsem měl uvedeno ano.
Vážené dámy, vážení pánové, je 17.40 a my budeme pokračovat v našem přerušeném jednání. Nikoho nevidím, tudíž obecnou rozpravu končím. Ještě poprosím pana navrhovatele pana poslance Dolejše, aby se posadil ke stolku zpravodajů. Pan poslanec Votava již místo zaujal. Není tomu tak. Pan zpravodaj také ne. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 596 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh usnesení byl přijat. Jenom dotaz na pana kolegu Benešíka. Prosím, máte slovo.
Jak jsem již avizoval, vzhledem k tomu, že materiál tady ležel dlouho, tak je třeba provést jednu drobnou technickou úpravu, a to u data účinnosti. Čili místo šestky sedmička.
Já se táži, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím, tudíž podrobnou rozpravu končím. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že tento návrh byl přijat. A nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko, zvedněte ruku. Hlasování končím. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas a jeho projednávání končí.
Vážená vládo, dámy a pánové, dovolte, abych vám představil sněmovní tisk 857, novelu zákona o podpoře zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování, takzvaný zahrádkářský zákon. V České republice je organizováno okolo 150 tisíc zahrádkářů. Zahrádkáři obhospodařují více než 14 tisíc hektarů půdy, z toho v osadách okolo 10 tisíc hektarů. Tento návrh zákona byl vypracován ve spolupráci s Českým zahrádkářským svazem a s řadou právníků. Podobné zákony jsou v platnosti v okolních státech, například v Německu, ve Francii, v Rakousku, v Polsku nebo na Slovensku. Je třeba ocenit práci Českého zahrádkářského svazu s dětmi a mládeží, která vede děti k úctě k přírodě. Zároveň Český zahrádkářský svaz vnímám jako odborného garanta, který zajišťuje poradenskou činnost, která je základem zvyšování úrovně zahrádkářské činnosti jako takové. Uvádí do života nejnovější odborné poznatky a výsledky vědecké práce v oboru pěstování rostlin, šlechtění a ochrany rostlin, a tím předává zkušenosti ve všech oblastech zahrádkářské činnosti.
Nejprve bych rád uvedl, že podporuji tzv. komplexní pozměňovací návrh. Nemohu se ztotožnit s návrhem na zachování dvou oborů v oblasti péče o děti, a to dětské lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost. Smyslem novely zákona je vytvořit jeden společný vzdělávací program pro obor pediatrie. Stávající úprava rozdělení vzdělávání na dva obory nemá opodstatnění a nedůvodně stěžuje profesní pohyb a zaměstnatelnost lékařů v této oblasti. Zde bych rád zdůraznil, že institut registrující poskytovatele zdravotních služeb pro děti a dorost zůstane zachován. Na systému ambulantní péče o děti se tedy nic nezmění. Závěrem je možné zmínit, že většina lékařů, kteří v současné době působí v ambulancích praktických lékařů pro děti a dorost, absolvovala dřívější systém vzdělávání, kdy existovala pouze jedna pediatrie. Mezi ty návrhy, které také nemohu podpořit, patří především změny v úpravě umožňující Ministerstvu zdravotnictví pověřit některými činnostmi v oblasti vzdělávání další subjekty. Na základě pozměňovacího návrhu pana poslance Hovorky by výkonem činností vztahujících se ke specializačnímu vzdělávání mohl být pověřen pouze Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Tímto krokem by se Ministerstvo zdravotnictví zbavilo možnosti v případě potřeby do budoucna pověřit výkonem činnosti jiný subjekt, než je uvedeno v tomto návrhu. Stručně řečeno, pokud by nějakou z uvedených činností IPVZ nevykonával, muselo by tyto činnosti vykonávat samo ministerstvo, neboť zákon by nedával možnost pověřit touto činností jinou právnickou osobu než IPVZ. Současně také nemohu souhlasit s tím, aby na základě veřejnoprávní smlouvy bylo možné určitými činnostmi pověřit vedle univerzity nebo profesní komory jakoukoli další blíže nespecifikovanou právnickou osobu, jak je uvedeno v návrhu pana poslance Štětiny i pana poslance Hovorky. Takovou úpravu nelze vzhledem k druhu zajišťovaných činností považovat za vhodnou. Navíc oba návrhy radikálně zužují výčet činností, které by bylo možné veřejnoprávní smlouvou převést. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, věřím, že vzhledem k výše uvedenému tento návrh zákona při dnešním projednávání podpoříte ve znění, které bude co nejvíce ku prospěchu výkonu zdravotnických povolání, a tím i ke kvalitě poskytované zdravotní péče. Děkuji za pozornost.
Začnu posledními slovy pana ministra. A já jsem přesvědčen o tom, že to tak bude. Ona to není jenom otázka vzdělávání, to si řekněme na rovinu. Ale myslím si, že je skutečně dobré, že Ministerstvo zdravotnictví s tímto zákonem je tady. A já se domnívám, že ten zákon je dobrý. Samozřejmě, já jsem si také dovolil nějakým způsobem ověřit, co mohou dělat právnické osoby atd. Já si myslím, že jsme měli vytvořený dobrý systém vzdělávání lékařů, který byl založen skutečně již v minulosti. Nejedná se o žádné výdobytky socialismu, ale jedná se o zdravý rozum. A já budu hlasovat tak, jak jsme se rozhodli na zdravotním výboru, protože tento zákon byl projednáván mnohokrát. Z jednoho prostého důvodu. Je to vlastně spojení medicíny preventivní s medicínou léčebně preventivní. To znamená, že by to mohlo, nebo dokonce mělo být jako základní obor. Ale pan ministr mně říkal, že není žádný problém, že tento obor se stane oborem specializačním nebo nástavbovým a bude to ve formě vyhlášky.
O tomto návrhu budeme hlasovat po ukončení rozpravy. Nyní eviduji dvě faktické poznámky.
Nakonec kvůli tomu, že končilo volební období, aspoň myslím, že to tak bylo, tak ten zákon neprošel.
Děkuji. Nyní prosím s faktickou pana poslance Plzáka, připraví se pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Já podpořím kolegu Adamce, který tady řekl: pokud si to koalice prosadí. To je velmi pofidérní termín. Samozřejmě každý, kdo se hrabe v nějakých sbírkách, u toho určité blaho prožívá a je otázka, jestli potom v tomto případě na to musí být zákon. Děkuji. Mně to opravdu přijde... My bychom ty zákony spíš měli rušit než další dávat.
Prosím, máte slovo.
Já chci podpořit ty, kteří říkají, že takovýto zákon Česká republika nepotřebuje, protože není vůbec důvod rozlišovat ty, kteří pracují na zahradě a jsou organizováni, a ty, kteří pracují na zahradě a organizováni nejsou, a z jedněch dělat ty, kteří jsou veřejně prospěšní, a druzí nikoli. Není to podle mě potřeba. Je třeba, ať si zahrádkářské svazy vytvoří nějaký systém komunikace se svou radnicí, se starostkou nebo starostou a se zastupitelstvem, aby si navzájem vyhověli.
Nerozumím tomu nepoměru, proč děláme zákon pro 150 tisíc občanů.
Protože to vůbec není o zahrádkářství. Jenom se divím, že tam nemá mnoho stran sankčních ustanovení, ty mi tam ještě chybí, ale nepochybně budou ještě dopsány. Tam jsou přece úplné roztomilosti. Zahrádkářskou činností se pro účely tohoto zákona rozumí činnost zaměřená na pěstování ovoce a zeleniny a tak dál, květin, užitkových a okrasných rostlin na zahrádkách, jejich další zpracování. Co když ten pozemek mít nebudu a budu si to dělat na svém pozemku, který k tomu třeba není určen v souladu s ostatními právními předpisy a s účelem tohoto zákona, tak mám zakázanou zahrádkářskou činnost? No podle dikce tohoto zákona ji mám zakázanou. Ale já si myslím, že bych ji mít zakázanou neměl, na své zahrádce si můžu pěstovat cokoli, ať jsem v souladu se zahrádkářským zákonem, nebo nejsem v souladu se zahrádkářským zákonem. A to musím nějakým způsobem prokázat. Takže opět toto ustanovení zůstane zcela nenaplněno, jenom se tak říká, kdyby náhodou. A takhle bych to mohl probírat paragraf po paragrafu včetně toho, že na závěr říkají, kdo neuvede zahrádkářskou kolonii do souladu s tímto zákonem do šesti měsíců, bude zrušen jako právnická osoba, což pokládám taky za docela roztomilé. Například je to zátopová oblast, je to suchý poldr.
Děkuji vám za pozornost.
Já děkuji, paní poslankyně. A chci se jenom utvrdit. Dobře, ale v tom případě má přednost pan poslanec Grospič, který měl písemnou přihlášku.
Návrh předlohy, kterou máme projednat, je součástí plánu legislativních prací vlády, což znamená, že když to bylo naplánováno, je zapotřebí plán naplnit a splnit. V každém volebním období se uskuteční alespoň dvě rozsáhlejší změny zákoníku práce a více menších změn vyvolaných změnami v jiných zákonech. Stálé změny přinášejí nemálo stresu těm, kteří musí zákon dodržovat. A možná, že jste to poznali v minulosti i sami. Zároveň je přihlédnuto k možnosti přiměřeného snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací pracovního kodexu." Nejsem si jist, že všechno je tak, jak je v tomto cíli stanoveno, možná díky tomu, že se obsah postupně upravoval, ale toto znění zůstalo celé. Má se jednat tedy o šestou podstatnou věcnou novelizaci zákoníku práce, když ta pátá proběhla v roce 2015 a nabyla účinnosti od 1. října minulého roku, tedy před rokem. Ona postupná salámová metoda moc promyšlená není. Myslím, že obě tyto koncepční změny nejsou takového rázu, že by nestrpěly odklad. Asi jde o určitý pokus o kulatý čtverec, což je, vycházeje z povahy věci, vyloučeno. Podnikatelským prostředím požadované zvýšení flexibility v pracovněprávních vztazích předloha v zásadě neobsahuje. Jde tedy spíše o deklarace. Soustavným tlakem na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, kam patří dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti, se tato forma zaměstnávání stane pro zaměstnavatele asi méně atraktivní.
Hlavně těm žadatelům, kteří studují nebo cestují za prací, příp. se z jiného důvodu zdržují mimo místo svého trvalého bydliště. Uvedu příklad ze své elektronické pošty, který je myslím výmluvný. Před mnoha měsíci mi jeden student z Moravy napsal: "Mám trvalé bydliště na Znojemsku, avšak z důvodu práce na svém doktorátu dlouhodobě pobývám v Praze. V letošním roce mi vyprší platnost řidičského průkazu vystaveného na Městském úřadu Znojmo. Jeho obnovení však není možné provést prostřednictvím jiného městského úřadu bez změny trvalého bydliště. Stejně tak není možné si hotový řidičský průkaz nechat zaslat na jiný městský úřad, na rozdíl od občanského průkazu. Těmto lidem novela podává pomocnou ruku, když jim umožní podat žádost o vydání řidičského průkazu ne na obci s rozšířenou působností v místě trvalého bydliště, jak předpokládá současná úprava, ale na jakékoli obci s rozšířenou působností. Usnadněno bude také vydávání řidičských průkazů. Kromě toho jako předkladatelé usilujeme o to, aby v případě, kdy úřad už má k dispozici fotografii žadatele splňující určité parametry, nebyl nucen vyžadovat ji od žadatele znovu. To je myslím velmi vstřícné a rozumné. Tak by měla vypadat veřejná správa v 21. století. Proto vás prosím o propuštění návrhu do druhého čtení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Domnívám se, že výše poplatku nebude stačit ani na poštovné. Proto by mělo být zváženo jeho zvýšení.
Děkuji paní zpravodajce.
Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové. S tím nemám žádný problém. Je to věcí diskuse. Správní poplatek, když bude uhrazen, bude patřit komu? Tomu, kdo ten doklad vydal, tedy té obci s rozšířenou působností někde, kde ten člověk má trvalý pobyt, nebo tomu úřadu, kde požádal občan o vydání? S tím samozřejmě souvisí i ten problém digitální fotografie. Nevím. To je další věc. Děkuji za pozornost.
Děkuji.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
A chtěl bych říct za Ministerstvo dopravy, že už na tomto konceptu pracujeme.
Takže dalším bodem našeho jednání ještě před 14. hodinou, kdy přejdeme k bodu 216, je bod Není tomu tak. Otvírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Pokud s ní bude souhlas - není žádná námitka? Děkuji. Pan zpravodaj vám jistě vyhoví. Přikročíme tedy k hlasování. Zahajuji hlasování o pozměňovacím návrhu. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Návrh byl přijat. Zahájil jsem hlasování o návrhu zákona jako celku. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Otvírám rozpravu, do které se ale nikdo nehlásí.